Já také děkuju a než dám slovo panu ministrovi s přednostním právem, tak je to s faktickou poznámkou pan poslanec Munzar.
Děkuji. Já si dovolím zareagovat velmi krátce na pana kolegu Nachera, vaším prostřednictvím. Já se tady nechci přijít o tom, jak byly široké lockdowny a podobně. Tohle už nás minulo.
Děkuji za dodržení času.
Já už jsem před tímto jednáním řekl, že to bude takový test parlamentní demokracie dneska. Ale tak vy to máte ve svých rukách, kdy zasedá vláda. A vláda zasedala v době, kdy tady vlastně teď představujete nejdůležitější věc, nejdůležitější normu roku. Když se podívám na obsah toho, a jsem stále ještě před závorkou, tak ten bod se jmenuje vládní návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů. Já jsem se tak jako díval, co jsme všechno schvalovali v oblasti daní, a když si vzpomenu, tak rušení daně z převodu nemovitosti, tak ta se zrušila i na váš návrh, když jste byli v opozici. Zrušení superhrubé mzdy také. A teď jste ve vládě a zvyšujete ty daně i proti svým vlastním kampaním, které jste měli před volbami. Já tady nebudu opakovat hlášky, které tam zněly, jako že třeba vlastnit bydlení, mít vlastní bydlení, že není nutné trestat. Takže vy vlastně, kdyby ODS měla naplnit úplně program, tak by měla být v opozici. Já jsem se díval i, jakým způsobem se třeba zvýšila daň z převodu nemovitosti z 3 na 4 %, a to bylo také v době, kdy byla ODS ve vládě. Tak já to říkám ve váš prospěch. To není jako negativní. Jinými slovy, když jste v opozici, tak naplňujete pravicový program, a když jste ve vládě, tak ustupujete, a to jste tady řekli, že to je koaliční věc, tak ustupujete koaličním partnerům. Vy jste tady na mikrofon řekl, férově jste přiznal, že jste to navrhli, ale koaliční partneři vám řekli, že ne. Já jsem vás důkladně poslouchal, toho jste si všiml, seděl jsem tady v první řadě, dělal jsem si poznámky. Nebudu reagovat úplně na všechno, ať se dostane i na další kolegy. Ano, to se shodneme, potřebujeme. Ano, byla nějaká ekonomická situace. To vím, to mi nemusíte ani říkat. Ano, byl ekonomický růst. K tomu se pak dostanu. Pak se to začalo měnit v roce 2020, samozřejmě logicky nástupem covidu. Takže teď nám vyčítat, že hnutí ANO v době covidu utrácelo za kompenzace, je hrubě nefér. Takže souhlas, extrémní názory ne, ani Řecko, ani nic. A tohleto mám pocit, ta komunikace, která jde kolem, spíš směřuje k tomu, že se straší. A já fakt nevím proč. A tady směřuje k tomu můj první dotaz. A tady si myslím, že jste se střelili do vlastní nohy s tím EET. Vím, že jsem s tím otravný. Stávajících daní!
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, vážený pane premiére, česká politika je místo programových střetů nesená negativními emocemi. Máme za sebou deset let Antizemana a Antibabiš už trvá přibližně šest let, a jak bylo vidět i na dnešním jednání schůze, viditelně tato debata ještě vydrží. A co to znamená, prožíváme právě teď. Druhým problémem této vlády je pak fakt, že to, co by se možná přehlédlo v dobách klidných, spokojených a tučných, je až příliš viditelné v této turbulentní době, kdy řešíme státní finance a kdy se Evropa pere s krizí, a to jak na úrovni energetické, bezpečnostní, má problémy s inflací a v konečném důsledku i s ekonomickou recesí. Problémem tohoto vládního uskupení je především to, že se pokouší vládnout silou a s pocitem 108 hlasů a snaží se prosadit cokoliv. Pokud tedy chce Sněmovna a vlastně i občan posuzovat vládu, je třeba vycházet z programového prohlášení, na základě něhož vláda důvěru dostala a vládne. Připravené a upravené programové prohlášení, které nedorazilo do Sněmovny, má vlastně hodnotu nezávazného slohového cvičení, které se týká pouze usnesení vlády. To je kontinuální zátěž především na veřejné finance. V důsledku toho stojí vláda před nebývalým schodkem státního rozpočtu, jehož řešení komplikuje krize, která se dotkla v současné době i důchodového systému. S koncepcí takového řešení by se potom dalo souhlasit, nebo nesouhlasit. Ale to, co máme momentálně na stole, budí spíš všeobecné rozpaky. Vláda předložila občanům záchranný balíček, který se pokouší vyvolat dojem, že zachraňuje ekonomiku. Zachraňuje pouze státní rozpočet, a to způsobem, který jednoznačně bude mít na naši ekonomiku negativní dopady. Navýšení daní spojené s destabilizací systému DPH mít kladný dopad na ekonomiku naší země z podstaty věci mít ani nemůže. Řešení, o které se vláda pokouší, má jen jednu jednotící ideu, a tou je sehnat peníze do státního rozpočtu ber, kde ber. Může přitlačit na daně, nebo může provést inventuru toho, co dělá stát, a položit si otázku, jestli toho stát nakonec nedělá moc, případně v jaké kvalitě a jestli to dělá efektivně. Klíčovou otázkou je, jak poměřovat efektivitu. Našinec by očekával, že klíčovým zdrojem peněz budou úspory, které vzniknou tím, že zmenšíme stát, ale zatím to tak momentálně nevypadá. Zajímavé je, že vláda má audit státních orgánů přímo v programovém prohlášení. Kdo viděl seriál Jistě, pane ministře, ovšem lehce pochopí, proč k žádnému auditu ani zázrakem nedochází. Jediná část vládního záchranného balíčku, která v sobě něco pravicového má, je záměr ořezat dotace. Až potud je to dobré, ale na potlesk je ještě brzy. Zásadní problém se totiž jmenuje Evropská unie. A u těch zemědělců by mohl být zásadní zádrhel. Vláda chce snížit zemědělské dotace o 10 miliard korun. Pokud bychom se nacházeli ve standardním tržním prostředí, pak by bylo všechno v pořádku. My jsme ale obklopeni zeměmi Evropské unie, které své zemědělství masivně dotují, a jsme dovozcem těchto dotovaných produktů. A tento dovoz bude bohužel stoupat. Specifickou kapitolou vládního balíčku jsou daně a především trendy, které otvírají. Primární otázkou je, proč vláda sahá do DPH. Jisté je, že stávající systém DPH je zaběhnutý a usazený a jeho změna na nějakou dobu přinese spíš chaos a nejistotu. Zvyšují se spotřební daně. Vláda hlásá, že zvýší daně z neřestí. Dnes je to tabák, alkohol, sázky. Otázka ovšem je, co nám vláda za neřest označí příště. Až komické je, že vláda opakovaně zdůvodňuje jednotlivá navýšení tím, že to i ono je v průměru Evropské unie vyšší než v Česku. Tak to je vládní ozdravný plán pro veřejné finance Česko ve formě. To, že je Česká republika v míře přerozdělování pod průměrem Evropské unie, to jistě nelze považovat za nedostatek. Kromě toho by vláda měla daňové zatížení občanů vždy srovnávat s okolním světem v porovnání přes paritu kupní síly. Proč je to koncepčně špatně? Z ekonomické krize vede jediná cesta, a tou je aktivita soukromého sektoru. Žádné řešení, v němž jde primárně o to dostat více peněz do systému, nemůže vzejít od státu, protože ten z definice produktivní není. Stát vytváří přidanou hodnotu pouze jen tím, že přerozděluje peníze vzniklé v soukromém sektoru. Něco tak nesmyslného, jako tzv. válečná daň rovněž systémově nemůže fungovat. Koncepční by jistě bylo, kdyby vláda místo válečné daně provedla revizi energetické politiky. Ta se ale řeší centrálně na úrovni Evropské unie a poslední zprávy říkají, že to jde ztuha. Ale i kdyby nešlo, výsledkem bude něco, co bude v lepším případě vyhovovat velkým evropským zemím, jako je Francie nebo Německo, a v horším vůbec nikomu. Na závěr zůstává otázkou příprava daňového balíčku z odborného hlediska. Kde je úvodní analýza, která by představila a zhodnotila dopady na inflaci, na jednotlivé skupiny domácností a na firmy a plus, co dělá Ministerstvo financí pro lepší výběr daní?
Zasahování dalšího orgánu, v tomto případě Poslanecké sněmovny, do činnosti státního podniku by tak bylo zcela v rozporu se stávající právní konstrukcí zákona o státním podniku. Nicméně tohle je prostě exekutivní pravomoc vlády a v tomto případě má Poslanecká sněmovna obecné kontrolní principy, jako projednávání zákona o státním rozpočtu a podobně. Znovu říkám, toto jsem tady několikrát řekl. Ještě jednu poznámku k tomu celému. Úřady práce nikdo neruší, úřady práce jako takové, jako instituci. To nikdo nepopírá. Samozřejmě, že řešíme problém České pošty, který nechaly vlády před námi dozrát do té hrůzy, v které se nachází v současné době. My to řešíme. K tomu řešení potřebujeme instrument. Je to zjednodušení něčeho, co bylo v našem dosavadním systému velmi lopotné. Takže ano, je to zákon, který nám teď pomůže s Českou poštou. Ale neříkejme, že je to exkluzivní norma pro Českou poštu, že je to lex Pošta.
Děkuji panu ministrovi vnitra za reakci. Chtěla bych mu říct, že když přinesl transformační plán na vládu, tak nebyl ani v programu jednání schůze. V eKLEPu nic do doby, než to projednala vláda, nebylo. Znovu připomínám, že jste mi v březnu poslal esemesku, že transformační plán budete řešit v období duben až červen, vy to moc dobře víte, a že zároveň ho podrobíte i komunikaci s parlamentní opozicí. Nikoho z opozice jste neoslovil. Zároveň jste tady odpověděl, že navýšení základního jmění bude o 2 miliardy korun, ale neřekl jste nám, kde ty finanční prostředky vezmete. Zatím se tedy zrušilo 300 poboček. Některé pobočky zůstaly a financují si je ta města ze svých. Proč jich není méně?
S faktickou chce reagovat pan ministr. Prosím.
Objednané služby státu, které stát vlastně de facto nepotřebuje, a ještě mu za ně stát neplatil. Vždyť přece pokud navrhujete něco, co nazýváte transformačním plánem, tak musíte mít ten optimismus. To bych byl špatný předkladatel, kdybych ho neměl. Takže ano, já věřím tomu, že po skončení transformace Česká pošta bude institucí, která bude moderní, bude poskytovat moderní služby v regionech a přežije. Pokud se bavíte o úsporných procesech, podívejte se na letošní výsledky hospodaření České pošty. Jedna otázka zcela praktická. Až mi schválíte tento zákon, my se s panem ministrem Stanjurou postaráme o to, aby to v rozpočtu vidět bylo.
S faktickou se hlásí paní poslankyně Berenika Peštová a dále pan poslanec Jiří Mašek. Prosím, paní poslankyně.
V každém případě všichni víme, že když se mění zákon, tak se mění na základě něčeho. Ale problém je jiný. Problém je v tom, že nejdřív měl být ten transformační plán, měly být všechny ty studie dopadů, které jsou s tím spojené. Ale tak to prostě je. Ano, prostřednictvím paní předsedající, to máte, pane poslanče Adamče, pravdu. Protože jste řekli, že musí být správné legislativní postupy, a ve své podstatě děláte to stejné. To stejné. A my máme za to mlčet? Když předtím ta vláda dostávala za stejné prohřešky, které teď děláte vy, tak jste tuto vládu za to tepali. A je to pravda.
Se svou faktickou poznámkou chce zareagovat pan poslanec Jiří Mašek. Prosím, ujměte se slova.
Než dorazí, ještě načtu jednu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Černý Oldřich od 20 hodin z pracovních důvodů.
Já vám hned vysvětlím, proč si to myslím, proč to tak cítím. Teď jsme se dozvěděli, že i tripartitě bylo laskavě dovoleno, že mohou připravit svůj pozměňovací návrh. Poslanecká sněmovna má plné právo na to, aby s předstihem věděla, co se vlastně bude projednávat a jaká finální představa vlády je. Já toto mlžení považuji za nadbytečné a nemohu se zbavit dojmu, že má jen zakrýt skutečnost, že si vláda neví rady a nabízí řešení, které je poskládané z jednotlivých opatření, která jako celek nebudou fungovat. Pokud lidé budou utahovat své rozpočty, bude to znamenat jediné. Budou méně nakupovat, bude se méně prodávat a ekonomika pojede z kopce dolů. Už jsme to zažili, není to nic nového. Vzroste nezaměstnanost, chudoba a výdaje státu se tím navýší. Příjmy kvůli klesající ekonomice neporostou, takže rozpočet bude ještě ve větším deficitu, než byl. Je totiž spojený s růstem spotřeby, a tedy i s rostoucí životní úrovní obyvatel. V časových periodách, kdy jednotlivé země dosahují relativně vysokých temp ekonomického růstu, je hospodářský, politický a sociální, vývoj země stabilizován. Zároveň se ale zvyšují budoucí příjmy státu, a tedy i samotná schopnost nést své zadlužení. Navíc zpravidla dochází ke zvyšování úrovně vzdělání, kultury, zdraví, ke snižování kriminality a dalším pozitivním jevům. V učebnicích ekonomie se hovoří o zdrojích ekonomického růstu a jejich ovlivňování stabilizačními politikami jednotlivých vlád. Hospodářský růst vytváří i dodatečné prostředky pro státní rozpočet. Nevím, zda vláda tyto knihy četla, nebo jejich poradci. Já se zastavím alespoň u těch, které mě nejvíce pobavily. Jak asi víte, v posledních letech se intenzivně věnuji oblasti kultury. Z tohoto pohledu naprosto nechápu navrhované úpravy daně z přidané hodnoty. I bez balíčku je kultura pro tuto vládu otloukánkem. Když se škrtá, tak vždy i v tomto resortu, snižuje se podpora veškerého umění. To nechápu.

Vyplývá to z modelových výpočtů poradenské společnosti BDO.

Veletoče u změny sazeb DPH stojí také za zmínku. Naprostým nesmyslem jsou tři sazby DPH u knih, novin a časopisů. Podle návrhu vlády dostává přednost pornografický časopis před seriózními novinami. Avizované změny sazeb DPH dopadnou negativně zejména na nízkopříjmové občany.

Zmatek spojený se změnami DPH může nepoctivá část podnikatelů použít k ještě vyššímu navyšování cen a vymlouvat se na přeceňování v důsledku daňových změn.

Výrazně zvyšujete spotřební daně.

Dovolím si tedy pár příkladů. Změny DPH se prý obcí netýkají, pokud tedy máte MHD zdarma, jako máme my u nás ve Valmezu. Pokud ale nemáte, pak se vás zvýšení DPH u této služby samozřejmě týká.

Jako velký problém vidím tzv. zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce. Proč je tomu tak? Protože náš zákoník práce má jedny z nejpřísnějších a nejkomplikovanějších pravidel a omezení na světě.

Máte ho na straně 299 souhrnného materiálu, tak snad jen toto: Zaměstnavatel je povinen ve lhůtě stanovené pro odvod pojistného za kalendářní měsíc předložit povinně v elektronické podobě příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu identifikační údaje zaměstnanců činných na základě DPP a výši jim zúčtovaného příjmu v kalendářním měsíci.

Razítko, kam se jenom podíváš!

Bez peněz to prostě nebude fungovat. Proč by se města měla zajímat o platy státních zaměstnanců? Za prvé, kvůli samotným zaměstnancům.